Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Toma Philippa. Hlasování číslo 1, přihlášeno 104 poslanců a poslankyň, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 29. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Na grémiu nepadly návrhy na změnu pořadu, takže prosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se případně k návrhu pořadu vyjádřili vy. A nyní se přihlásila o slovo paní poslankyně Jana Pastuchová.
Já jako alternativu prosím o zařazení bodu o důchodovém pojištění pod číslem 237: pokud by neprošel jako první, který navrhoval pan poslanec Brázdil, jako druhý dnešní bod k projednávání. Kolega Brázdil už řekl ty důvody.
Pardon, že vás přerušuji, paní poslankyně. Kolegové, kolegyně, prosím o klid.
Všichni víte o tom, co se zde dělo poslední dva roky, co prožívali naši záchranáři. Já jsem to tu už říkala jednou, že před volbami jste pro tento zákon, který následně schválil Senát a podepsal pan prezident, tady všichni zvedli ruku.
Hlasujeme tedy o zařazení nového bodu... Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Hlasování číslo 12, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 84, proti nikdo. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 13, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 84, proti žádný. Návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh tedy byl přijat. S přednostním právem se hlásí paní předsedkyně Schillerová. Prosím, máte slovo.
Mohlo by od vás, paní předsedající, prosím vás, jednoznačně zaznít, jak to je? Protože přiznejme si při všem respektu k vaší osobě, neberte si to osobně, ale dneska to hlasování je trochu za mě minimálně slušně řečeno zmatečné. A pak jsme schválili, že bude zařazen pevně ve středu jako první bod. Takže co tedy platí? Protože jsme se v tom hlasování trochu ztratili.
Reaguji tedy na vaše vystoupení, paní předsedkyně. Už jsem přiznala, že skutečně došlo k chybě, protože návrhy se mají hlasovat tak, jak byly načteny. Paní poslankyně Pastuchová načetla nejprve návrh zařadit tento tisk číslo 237 jako bod první, poté jako bod sedmý. Jako druhý bod a poté jako bod sedmý. Samozřejmě já jsem připustila takovéto hlasování, což se omlouvám, nebylo v pořádku.
Dobře. Takže prosím vás, milí horští a zdravotní záchranáři, zdravím vás. Nesmírně si vážíme vaší práce, ale teď jste v přímém přenosu, já vám to přeložím, co se tady stalo. Vládní koalice v podstatě prohlasovala to, že bude to zařazeno ve středu jako první bod pevně. Neslyšeli jsme ale, jak budou hlasovat, takže nevíme, jak se vlastně k tomuto návrhu postaví, který má zlepšit vaše postavení. A jenom ještě pro vaši informaci, větší prioritou pro vládní koalici je zákon, kterým berou 14 miliard veřejnému zdravotnímu pojištění! Ten mají jako bod číslo 2. Děkuju.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Pokládám za zbytečné, abychom tady do sebe stříleli. Ale jenom bych rád upozornil, že pro to zařazení na středu v 9 hodin jste hlasovali.
Vidím zde zájem o odhlášení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Prosím. Nyní zde máme návrh pana poslance Juchelky na zařazení bodu 10, sněmovní tisk 237, zákon o důchodovém pojištění, na dnes jako třetí bod. Promiňte, okamžíček. Po poradě s organizačním odborem jsme se shodli na tom, že je možné hlasovat následující body, a to z toho důvodu, že může dojít k předřazení ještě toho bodu výše.
Ale proč se nehlasovalo přesně podle toho, jak ty návrhy byly podávány? Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm - a neměli jsme žádný problém. Proč jsme hlasovali sedm, myslím tedy teď bod, a pak jsme nehlasovali...? Já jsem se v tom ztratila.
Ano, je to pravda. Omlouvám se, byla to moje chyba. Nicméně jsem naznačila, že to shrnu pod jedno hlasování. Ale je pravdou, že se má hlasovat tak, jak byly návrhy načteny. Nicméně nyní můžeme hlasovat o dalších návrzích. Máme tady návrh jako třetí bod, případně čtvrtý bod a tak dále. Kdo je proti? Nyní budeme hlasovat návrh pana poslance Maška. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat návrh pana předsedy Bendy, který navrhuje jako nový bod volbu předsedy Národní rozpočtové rady. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?
Logicky, protože hlasování bylo tak zmatečné, že jsme logicky podporovali aspoň něco! Nebylo řečeno, jak to vlastně je. Protože to je fakt nemožné!
Musím zareagovat ještě jednou. My jsme řekli od začátku, že to tak být má, protože tady bude příslušný ministr. Ale vy jste pro to hlasovali, tak nám to teď nevyčítejte!
Prosím, paní předsedkyně Schillerová má slovo.
Pane předsedo, většinou do sebe nestřílíme, dneska udělám výjimku. Kdyby nebylo celé řízení zmatečné, tak jsme samozřejmě nedospěli k tomuto zmatečnému výsledku. To řízení nebylo tak, jak mělo být. Ale pak jsme se dostali do té situace, do které jsme se dostali. A navrhuji, ať se hlasování opakuje. Ano, přesně tak.
Já zagonguji, slyším žádost o odhlášení. Počkáme, než se ustálí počet přihlášených.
Já rozumím, paní místopředsedkyně, rozložení sil, ale tohle byla docela dneska nepřehledná situace. Já myslím, že všichni si uvědomujeme, že to nebylo všechno tak, jak mělo být.
Na jak dlouho prosím?
Vládní koalice si prohlasovala teď zařazení sněmovního tisku 166, veřejné zdravotní pojištění. Je to zákon, který nebyl původně na pozvánce z organizačního výboru. Je to zákon, se kterým hnutí ANO má dlouhodobě problém, protože je to zákon, kde se bere 14 miliard veřejnému zdravotnímu pojištění. Navíc tady nevidím ani pana ministra zdravotnictví.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. A chceme se zvlášť ve třetím čtení k tomu vyjádřit. Žádám vás tedy o přestávku na jednání klubu v délce dvou hodin.
Takže lhůty jsou splněny. To, že ten bod se dá projednávat, víme všichni dlouho, pokud sledujeme stránky Poslanecké sněmovny. Nicméně chci říct, že v rozpravě jak na zdravotním výboru, tak ve druhém čtení zaznělo ocenění valorizačního mechanismu, na tom se shodujeme. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, kolik pozměňovacích návrhů naše opoziční hnutí připravila k tomuto návrhu zákona. Tak já vám řeknu, kolik pozměňovacích návrhů připravila naše opozice, která dlouhodobě s tím zákonem nesouhlasí a nelíbí se jí platba na příští rok. Ani jeden! A teď se musí poradit. Já to respektuju, ale myslím si, že se nemají o čem radit, že to je jen zastírací manévr, abychom to dneska nemohli projednat. Těším se na ty projevy.
Tak poučení pro mě propříště - budou-li si žádat předsedové klubů o přestávku, neudělím slovo, pouze v případě, že další předseda klubu bude chtít přestávkou na to navázat. Já tedy v tom případě, abychom se tady nepřetahovali u pultíku, jakým způsobem budeme pokračovat, požádám o pětiminutovou přestávku předsedů klubů, abychom si stanovili, jakým způsobem budeme dnes v jednání pokračovat.
A myslím si, že budeme snad poprvé v předstihu, že ji schválíme v řádném termínu a nebudou nám hrozit žádné sankce. Budu moc ráda za vaši podporu.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Vystřídali jsme se v řízení schůze. Tak prosím, máte slovo.
Děkuji. Nechci k tomuto jednoduchému tisku vystupovat víc než jednou. Doplnění poznatků z aplikační praxe, které je součástí tohoto zákona, je opravdu spíše jenom kosmetické a zpřesňující, kdy například došlo k odstranění duplicitního posuzování bezúhonnosti u podnikatelů v silniční dopravě či výslovnému stanovení důsledků ztráty dobré pověsti dopravce. Tedy za mě je to výhradně implementační tisk. V rámci projednávání ve Sněmovně bylo přijato hospodářským výborem několik pozměňovacích návrhů, na kterých spolupracovalo Ministerstvo dopravy, a rovněž bych řekla, že se jedná o kosmetické úpravy, které se týkaly upřesnění pravomocí úřadů, například ministerstva či městských částí v Praze. Senátem provedené doplnění se týká administrativní zátěže živnostenských úřadů vyvolané změnami koncesí. Dále Senát doplnil návrh zákona o transpozici ještě jedné směrnice, týkající se užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží. Díky tomuto zahrnutí unijního předpisu do senátní vratky se nebude muset Sněmovna zabývat dalším vládním návrhem zákona zavádějícím zmíněnou transpozici do našeho právního systému.
Otevírám rozpravu, do které se hlásí s přednostním právem pan místopředseda Havlíček. Prosím, máte slovo.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
Snižuje to administrativní zátěž. Ale vždycky se dá něco určitě ještě vylepšit. A pokud je to ku prospěchu podnikatelů v této oblasti, tak je to jedině dobře. Takže děkuji i senátorům za to, že to takto vylepšili.
Ptám se, zda paní senátorka, zda pan ministr chcete závěrečné slovo? Není tomu tak. Ještě předtím vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji paní senátorce a končím projednávání tohoto tisku.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v dnešním jednání. Než zahájíme další body, přečtu omluvy. Omlouvá se pan ministr Jan Lipavský dnes od 10.24 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Dále se omlouvá pan ministr Blažek po celý jednací den z pracovních důvodů. Tento sněmovní tisk je v programu schůze zařazen na osmé místo, schválili jsme ho sice jako bod sedmý, ale byl ještě předřazen bod druhý, což je veřejné zdravotní pojištění. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Prosím, pane ministře, máte slovo.
My jsme projednali tuto novelu 13. května letošního roku. Jedná se o návrh, který implementuje do českého právního prostředí celou řadu předpisů Evropské unie, zejména z takzvaného balíčku mobility. Senát na své schůzi 15. června přijal k návrhu zákona dva pozměňovací návrhy. V té směrnici zároveň byla určena poměrně krátká implementační lhůta a zapojení jak toho návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu, tak této konkrétní úpravy významně přispěje ke zjednodušení všech dalších kroků v rámci České republiky.
A nyní prosím, aby se slova ujala paní senátorka Hana Žáková.
Dobrý den. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, byla jsem pověřena Senátem, abych vám odůvodnila pozměňovací návrhy, které vám vracíme se zákonem, který tady velice podrobně odcitoval pan ministr dopravy.
Nemyslím si, že by ten původní důvod mířil proti registru smluv tak, jak dneska funguje, ale spíš šlo opravdu o skutečnosti, které se žádají podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ne které se zveřejňují bez dalšího. A k těmto návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě.
Já vám děkuji, pane předsedo. Faktická poznámka paní poslankyně Bereniky Peštové na vaše vystoupení. Prosím, máte slovo. Reaguje na vás pan předseda Michálek faktickou poznámkou.
Ale určitě to neznamená, že by každá žádost o informace, pokud jich zrovna přijde víc, pokud úřad řeší něco důležitého, byla zneužitím práva na informace. Naopak, pokud jde o Ministerstvo životního prostředí, musíme vycházet z toho, že Ministerstvo životního prostředí je ústřední správní úřad, je to ministerstvo, které rozhoduje nejzásadnější věci v problematice životního prostředí, takže určitě je tam zájem na veřejné kontrole. Toliko tedy k dotazu paní kolegyně.
A ptám se pana navrhovatele nebo paní zpravodajky, zda chcete závěrečné slovo v tento moment? Není tomu tak. Jako první se hlásí pan poslanec Radek Vondráček, ale před ním s přednostním právem pan poslanec Michálek.
Děkuji za slovo. Jde o nápravu toho dvojitého odkazu podle průběhu projednání na ústavně-právním výboru. Děkuji.
Nyní tedy pan poslanec Vondráček.
Děkuji za slovo. Dovoluji si jenom jednu krátkou připomínku. Říkal jsem, že jsme neprojednali tady tyto námitky, ačkoli se o té problematice vědělo, protože byly zkráceny lhůty a neměli jsme na to v podstatě důstojný čas. Děkuji.
A já vám děkuji za vstřícnost, pane poslanče. Ptám se, zda někdo další se hlásíte ještě do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, všechny návrhy zazněly, v tom případě končím i podrobnou rozpravu. Zagonguji, přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a budeme hlasovat o zkrácení lhůty pro třetí čtení. Eviduji žádost o odhlášení. Pane poslanče Jakobe, prosím. Děkuji, pane poslanče. Jenom pro pořádek říkám, že na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů vyhlásím potom přestávku mezi 13. a 14. hodinou na oběd, pouze avizuji pro přihlášené řečníky. Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Berenika Peštová. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Zuzana Ožanová a po ní vystoupí řádně přihlášená v obecné rozpravě paní poslankyně Renata Oulehlová.
Děkuji, vážený pane předsedající. Po krátkém oddechu se vracím zpět. Nicméně navázala bych na kolegyni Bereniku Peštovou. Jedná se v tomto případě o poslanecký návrh. Kdyby to byl vládní návrh, tak bychom se dočkali možná toho vyčíslení. Bylo by to hodně zajímavé a já se těším, protože mám dobrou paměť, a určitě to udělám v budoucnu. Je to pozměňovací návrh poslankyň Kláry Dostálové, Aleny Schillerové a Zuzany Ožanové. Poslanecký návrh zákona přichází s eliminací doby, za kterou je možné prokazovat dosažení potřebné praxe pro jmenování představených daného stupně. Tento cíl lze pochopit a v zásadě podpořit. Nejenom soukromý sektor, ale i státní správa se vyznačuje řadou činností vyžadujících vysokou úroveň odborné erudice a kvalifikovaného manažerského vedení. Není proto od věci, pokud je test aktuálnosti vtělen právě do stanovení nejzazší doby, po kterou je možné se dosažené praxe dovolávat. Tím se potenciálně rozšíří počet kandidátů o ty, kteří by byli jinak bez legitimního důvodu diskvalifikováni, a současně se zachovává požadavek aktuálnosti dosažené praxe.